Já bych rád panu Skopečkovi tady představil kroky, které se dějí na... prostřednictvím pana předsedajícího, které se dějí na Ministerstvu průmyslu a obchodu, ale samozřejmě tím i všem, kteří nechodí do toho podnikatelského prostředí, nechodí tam, kde se tvoří to, co se může udát. To znamená, že tady je deset bodů pro živnost a deset bodů pro podnikatele, na kterých MPO pracuje. Takže například podpora rodinného podnikání zjednoduší rozjezd, změny v zákonech jen dvakrát ročně. Zahajují své podnikání bez bariér, rodinné podniky a další body, které vás určitě budou zajímat, pokud se dostavíte na jednotlivé komise nebo místa, kde se o tom bavíme a kde se to snažíme posunout. Takže je to jenom o vašem čase, o vaší iniciativě. Nikdo vám nebrání, abyste přišel do těch míst, kde můžete něco změnit.
A nyní pan poslanec Skopeček s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Španěl, poté pan poslanec Kalousek.
Pane kolego, já jsem členem rozpočtového výboru, věřte, že to je místo, kde se o podmínkách pro podnikání, o daňovém systému bavíme velmi detailně. Také jsem vás tam ještě nikdy neviděl a neusuzuji z toho, že by vás podnikatelské prostředí nezajímalo. Takže když dostanu pozvánku nebo když bude zajímavé téma, rád přijdu do vašeho výboru, do hospodářského, do podvýboru pro podnikání. Vůbec s tím nemám problém. To je jedna věc. I kdybych připustil na vteřinu, že se zlepšila efektivita výběru daně, tak by to přece měl být argument pro to, že není důvod díky tomu daně zvyšovat. Pokud mi schválíte EET a zvětšíme efektivitu výběru daní, tak já daně zvyšovat nebudu muset. A v jaké jsme dneska situaci?
Dámy a pánové, já budu reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na pana Ferjenčíka. Ano, máte pravdu. Ne všechny naše pozměňovací návrhy byly smeteny ze stolu. Pozměňovací návrh o zvýšení základní slevy na poplatníka, nepřijal rozpočtový výbor stanovisko, takže nám byly smeteny ze stolu jenom ty dva zbývající pozměňovací návrhy. Přesto, nebo proto bych chtěl zde z tohoto místa poděkovat všem, kteří alespoň tento jeden náš pozměňovací návrh podpořili.
I kdyby ta regulace platila, tak za posledních 15 let by pojišťovny nepřesáhly ten parametr, který limitoval výši rezerv u neživotního pojištění. Tak jaká je skutečnost? Rakouský model zdanění rezerv vychází z účetních rezerv. V oblasti neživotního pojištění, mluvím o Rakousku, jsou rezervy rozděleny na krátkodobé a dlouhodobé. Celkem je tedy daňově uznatelných 70 % a 80 % z 30, což je 24 %, takže 94 % všech rezerv neživotního pojištění je daňově uznatelných. Navíc v Rakousku je stále z 50 % uznatelná také vyrovnávací rezerva, která byla u nás před časem zrušena, což u nás bylo tehdy zhruba 5 mld. korun. A víte, že kolegové z České strany sociálně demokratické mají takový dlouhodobý daňový hit, se kterým často předstupují před veřejnost. Jednou je to dodatečná přirážka k dani z příjmů právnických osob, někdy je to návrh na zdanění aktiv těch bank. To je čistá sektorová daň a tu hlavní vládní strana odmítá a má v tom naši podporu. Zopakuji, my jsme proti sektorové dani, kterou navrhují socialisté, ale abychom si udělali představu o tom, jak je který sektor ziskový.
Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Bláho, já samozřejmě vítám, že si tam takhle hezky povídáte a že už jste napsali několik papírů a na ten papír jste napsali mnoho bodů. Vy máte za sebou už šest let vlády. A chcete nám říct, že vy, kteří jste přišli narovnat a zlepšit to podnikatelské prostředí, že po šesti letech jste napsali pár papírů? Zatímco zvýšení administrativy a zvyšování daní jsou reálné kroky, které uvádíte do společenské praxe. Už šest let máte hezky na papíře, jak provedete tu penzijní reformu. A takhle je to úplně se vším. Těch šest let jde za vámi, pane poslanče, ne za námi.
Máte slovo.
Vláda podporuje tyto. A dále samozřejmě jsou to i ty miliardy na tu zpackanou inkluzi ve školství. Na druhou stranu se tady vyplácejí horentní sumy nepřizpůsobivým. Takže s tím my jako SPD v žádném případě nesouhlasíme. A kdyby vláda škrtla tyhlety nepotřebné výdaje, o kterých jsem hovořil, tak můžeme zvýšit důchody jak starobní, invalidní a můžeme podpořit pracující rodiny s dětmi a můžeme ulevit také malým a středním živnostníkům. Ale vláda má prostě jiné priority. Trošku musím zareagovat i na TOP 09 a ODS.
Nyní paní ministryně, prosím.
Tak to řeknu do pléna. Díky tomu - a velkou měrou se na tom podílí opatření z dílny Ministerstva financí, kontrolní hlášení a pak EET, bohužel jenom první a druhá vlna. Ale velkou měrou samozřejmě kontrolní hlášení.
A jsou zde ještě dvě faktické poznámky. Pan poslanec Bláha, poté pan poslanec Kalousek a přihlásil se pan poslanec Skopeček.
Děkuji za slovo. To, co se jednou pokazí, tak než to napravíte, tak to trvá dvakrát tolik času, než trvalo to pokazit. A ti, kteří něco dělají, opravdu dělají, nejenom o tom teoreticky mluví, tak to znají ze své praxe. Nebyli připraveni na tempo, nebyli přepraveni na to, že prostě je potřeba pro podnikatele něco udělat. Až vy, teď, pane Bláho, máte problém. A tak to je prostě, my jsme si zvykli všechno jenom teoreticky tady v Poslanecké sněmovně o tom mluvit, ale skutek utek.
Prosím.
K panu poslanci Bláhovi. Nezbývá mi než vzít na vědomí, že podnikatelé, kteří jsou poslanci za hnutí ANO, mají pocit, že dochází teď ke zlepšení. Všichni ostatní podnikatelé mají pocit opačný. Tak na tom se asi tak můžeme rozejít. K paní ministryni jsem chtěl podotknout. To je přece, tady je to naprosto jasný nárůst ekonomiky. Můžeme se přít o tom, zda ta či ona opatření k tomu naprosto marginálně přispěla, ale ten dominantní růst byl díky růstu ekonomiky. A vaše vláda díky tomu daně nesnižovala, ale zvyšovala, protože si musíme znovu a znovu připomínat, že opatření v oblasti DPH i daně z příjmu fyzických osob byla schválena jako stabilizační opatření na tři roky.
Současně platí technologický rozvoj v oblasti hazardu. A měli bychom brát v úvahu i společenskou škodlivost těch jednotlivých... To je pohádka pro dospělé a nevím, jestli tohle zrovna... Jiná věc jsou ty herny. To je úplně jiný případ a myslím si, že i to by měl zohledňovat zákonodárce, když určuje výši zdanění. Tolik k tomu hazardu. My jsme ty závazky přijali a plnit je musíme. Musím říct, že v tom základním pohledu, který prezentuje vláda, se vlastně shodujeme. Říkáme, že ano, tyto závazky jsme přijali, ale bavme se o racionálních opatřeních, která na jedné straně povedou ke splnění závazku České republiky, na druhé straně nebudou snižovat konkurenceschopnost českých podnikatelů a nedopadnou zásadním způsobem na příjmy našich obyvatel. To myslím, že je základní přístup, na kterém se s vládou shodujeme, a jsme připraveni hledat opatření, která by k plnění těch cílů. A pokud odborníci uvádějí, že na 10 elektromobilů potřebujete jednu dobíjecí stanici, tak za těch 11 let by mělo být 25 tis. dobíjecích stanic. Poslanec Juříček řekl v prvém nebo v druhém čtení, že ví, kde ten návrh vznikl. Já jsem říkal, že se tím nijak netajím. Vznikl na půdě automobilového průmyslu. Doufám -
Požádám sněmovnu o klid. A když už jsem vás přerušil, dovolím si ještě před skončením svého řízení učinit některé procedurální věci.
Na přerozdělování se vláda bohužel spoléhá i v otázkách bydlení. Jak jsem avizoval, tím se budu zabývat dnes a budu se zabývat i tou daní z nabytí nemovitosti. Bohužel mi připadá, že oblast bydlení je spíše na okraji zájmu vlády, minimálně to není jednou z jejích priorit. A pokud už vláda něco řeší, tak hledá komplikovaná řešení založená na přerozdělování a podpoře pouze určitých forem bydlení. Mě trochu mrzí, že dnes tady není ministryně pro místní rozvoj, ale není to její povinností, takže doufám, že paní ministryně, případně pan ministr jí některé teze z mého vystoupení budou interpretovat. Tyto žádosti jsou v hodnotě 411 milionů korun, přitom banky za celý minulý rok, pro vaši představu, poskytly hypotéky ve výši 15 miliard korun. Tento nástroj nevede a nepovede k nějakému skutečnému řešení bytové krize. Je to spíše další z marketingově populistických gest této vlády. Gest, která stojí peníze, a vláda se tím tváří, že něco řeší, ale ve skutečnosti tím de facto neřeší vůbec nic. Program Výstavba je totálním debaklem a propadákem bytové politiky této vlády. Tolik slov jsme slyšeli ohledně toho, že vláda vyřeší bydlení pomocí obcím při výstavbě nájemních bytů. A jaká je, dámy a pánové, realita? Přitom odmítáte to nejjednodušší - zrušení daně z nabytí nemovitostí. Je to jeden z bodů, který se dá udělat jednoduše, okamžitě, závisí pouze na chuti a vůli vlády a této Sněmovny. I když třeba při hlasování na konci o pozměňovacích návrzích nebudete souhlasit, budu se o to snažit neustále. Jenom takovou historickou vsuvku. Cato Censorius v římském senátu také nejdříve byl samojediný, kdo bojoval proti Kartágu, a nakonec přesvědčil celý římský senát. Já se sice nepasuji do role Cato Censoria, ale Kartágo je pro mě takovým - nebo daň z nabytí nemovitosti je Kartágem českého daňového systému. Je to totiž absurdní, nelogická a nespravedlivá daň. Je to dnes platba státu výhradně za to, že si občan na území našeho státu kupuje nemovitost. A já souhlasím s vámi i se svým kolegou Ivanem Adamcem, že před tímto byla daň součástí prodejní ceny. Tato daň, jak jsem řekl, je pro mě trestem a pokutou za to, že si člověk chce na území České republiky koupit nemovitost, ale také trestem za vlastní odpovědnost lidí, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení, ve svém vlastnictví, například i z důvodu majetkových jistot a investice do svého vlastnictví. A upozorňuji, že novostavby jsou osvobozeny. Moudrý stát by měl mít takovou politiku vůči občanům, aby podporovala zakládání rodin a vlastní odpovědnost. Jedním z nezbytných předpokladů pro založení rodiny je zajištění bydlení. Bydlet ve svém je cílem mnoha zejména mladých lidí a střední třídy, kteří si často berou nemalé hypotéky, aby se postavili na vlastní nohy a zajistili bydlení sobě či svým potomkům. Já bych tady chtěl shrnout důvody, proč navrhujeme zrušení...
Pak mám bod, který jsem nazval daň z plynu. Hlasovali pro něj, neříkám že všichni, ale členové všech poslaneckých klubů. Procedura, která je navržena rozpočtovým výborem, není úplně jednoduchá. Nicméně ten základní princip je správný. Je to oblast, kde vláda má podporu občanských demokratů. Jak ten základní vládní návrh, tak ten doplňující pozměňující návrh. Takže tam z naší strany bude podpora těchto pozměňujících návrhů. Já myslím, že to je návrh paní poslankyně Krutákové, který si osvojil rozpočtový výbor jako celek. A pak máme daň z příjmu. Týká se taky největšího počtu daňových poplatníků. Kromě toho, co navrhuje vláda, jsou tam i dobrá vylepšení, která navrhují především opoziční poslanci. Ty návrhy jsou v zásadě tři. To je zrovna ten případ, o kterém jsem mluvil. Ale pro nás je lepší varianta 30 tis. než 27 tis. Pro mě z nepochopitelných důvodů se tomuto opatření brání naše levice. Tomu opravdu nerozumím. Prosím o chvilku strpení, protože já vím, že člověk po té byrokracii nesmí chtít moc, ale my máme proceduru, která je správně rozdělena podle typu daní. A pak máme materiál, který obsahuje všechny pozměňující návrhy, který je seřazen v abecedním pořadí. Říkám to správně? Ne. Tak to byl jiný kolega, který to navrhl, omlouvám se panu poslanci. Nenapadlo mě, abych - teď mě to napadlo, když jsem to citoval.
Tak bych poprosil jenom, abyste mi tady takovéto lichotky nedělali. To je jedna věc. Ale ta vážnější je, že jste prokázal to, co dělá vlastně hnutí ANO celou svoji historii. Na sociální síti, paní ministryně, vy mluvíte o přijatelném podnikatelském prostředí, o nízkých a jednoduchých daních. Když máte možnost pro ně hlasovat, tak hlasujete proti.
Nyní vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a připraví se pan poslanec Jiří Bláha s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Slovy Patrika Nachera já jsem nechtěl vystupovat, ale bohužel musím v reakci na kolegu Juříčka. Tak prosím nepoužívejme tento argument.
Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Jiří Bláha, připraví se pan poslanec Vlastimil Válek.
To znamená, že některé podnikatelské subjekty jsou na to lépe, nebo jsou nějak výše postaveni? Já jsem si vždycky říkal, a celou řadu let jsem volil strany jako ODS nebo TOP 09 a žil jsem v přesvědčení, že chtějí narovnat vztahy mezi podnikateli. OnY potřebují ty technické rezervy, aby je nemusely danit. A ostatní podnikatelé, vy si trhněte nohou. Vy vlastně na to nemáte nárok. Za mě by mělo být jednotné podnikatelské prostředí, pro všechny stejné. To znamená, že tak jako to platí pro mě, malého živnostníka, mělo by to platit pro velkou, třeba i nadnárodní pojišťovnu.
Přečtu pořadí faktických poznámek: potom je pan poslanec Juříček, Kalousek, Votava. Prosím, máte své dvě minuty.
Já si dovolím tři drobné poznámky. Pak bych si dovolil poznámku stran těch oslovení.
Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Juříček a připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek.
Já už jenom na odlehčení. Ale k podstatě věci. Skutečně se jedná o míru spravedlnosti mezi podnikáním. Ale přesto se dá softwarově vykalkulovat, kolik je toho nezbytně nutné. Takže proto jsem tady udělal ta čísla a myslím si, že mluví za všechno.
Nyní vystoupí pan poslanec Miroslav Kalousek a připraví se pan poslanec Václav Votava, zatím poslední přihlášky do faktické.
Nicméně já jsem se přihlásil, abych odpověděl na otázku pana poslance Bláhy, jak to vlastně myslíme s těmi technickými rezervami pojišťoven. Nikdy tady nebylo zastropováno životní pojištění.
Nyní vystoupí pan poslanec Václav Votava a připraví se pan poslanec Jiří Bláha.
To je jedna věc. Druhá věc k panu kolegovi Adamcovi vaším prostřednictvím. Ale že by někdo nakupoval ty stvrzenky, to já tedy opravdu nevím.
Děkuji.
Děkuji. Dámy a pánové, vážená Sněmovno, tady vidíme, že se už jsme schopni bavit deset hodin krásnými slovy o ničem. Já jsem před cca asi měsícem požádal Českou národní banku, jestli by mohla udělat analýzu, jak vysoké technické rezervy za těch x let pojišťovny nabraly. Takže to samotné zdanění... Omlouvám se. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Pan poslanec Luzar, připraví se pan poslanec Votava.
Jeho argumenty zněly docela zajímavě. Musím připustit, že se na to docela poctivě připravil a používal argumenty věcné. A uvedu důvod těchto slov. Začal používat kolega Stanjura vaším prostřednictvím argumenty, které hovořily o České národní bance a zprávě, kterou ona vydává v rámci hodnocení pojišťoven. Jinými slovy tady hovořil a používal argumenty, že Česká národní banka jako kontrolor připouští, a připustila v minulosti a neustále připouští, nehorázný nepořádek v pojišťovnách, kdy není schopna říci, kolik vlastně činí určité rezervy, aby mohly být správně, pokud tento balíček projde, zdaněny. A já doufám, že až bude projednávána zpráva o České národní bance a pan guvernér tady bude na tomto místě stát, budeme tyto otázky klást a ve stejné vehemenci se budeme ptát, jak vlastně banka pracuje.
Pan poslanec Votava, připraví se pan poslanec Munzar s faktickou poznámkou.
Nedá mi, abych nereagoval na některá slova pana ctěného kolegy Stanjury. On tady vede vždycky takovou svatou válku proti dani z nabytí věcí nemovitých. To jsem opravdu nepodával. A třetí věc, mluvil jsem tady o ní už také několikrát. Je to nesmysl, přátelé!
Pan poslanec Munzar, připraví se pan poslanec Skopeček. Prosím, máte slovo.
Jenom bych chtěl k tomu poznamenat, že teď jsme v nějaké aktuální situaci. Co jste udělali s bydlením?
Děkuji. Pan poslanec Skopeček s faktickou poznámkou.
Děkuji pěkně. Já bych chtěl zareagovat na kolegu Juříčka, který říká, že tu trávíme hodiny zbytečnou diskuzí. Já si to nemyslím.
A poslat to jenom některým. Tak co by bylo lepší pro soudržnost společnosti v rámci rozumné prorodinné politiky? Když to odmítla poprvé, to je více než rok, tak jsem říkal, že si počkám, kdy přijde s konkrétním opatřením.